Tyto subjekty budou muset splnit nové zákonné podmínky včetně minimálního kapitálu, který by měly mít k dispozici. To znamená, že dojde k dokončení procesu integrace dohledu nad celým finančním trhem pod jeden subjekt, pod Českou národní banku. Já jsem přesvědčený o tom, že tento proces změny regulace, posílení regulace a přelicencování, by mohl výrazným způsobem pročistit náš trh. Pevně věřím, že to povede k tomu, že na trhu zůstanou seriózní subjekty, které budou kontrolovány a regulovány ze strany České národní banky, a budou regulovány také sankce, které si může poskytovatel účtovat v případě prodlení spotřebitele tak, aby bylo zabráněno pádu spotřebitele do dluhové pasti. Chtěl bych využít i této příležitosti, abych požádal Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh zákona schválila, aby co nejdříve mohl být zahájen proces přelicencování těch subjektů, které poskytují nebankovní půjčky, a aby co nejdříve došlo ke zkvalitnění prostředí, ve kterém jsou u nás v České republice tyto půjčky poskytovány.
Děkuji. Není tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Můžete mně, pane premiére, vysvětlit, jak pracuje Úřad vlády, když ani po třech měsících není schopen na kontrolní výbor doručit požadovaný materiál?
Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru poslanci Koníčkovi.
Děkuji. Takže já prověřím tuto korespondenci a odpověděl bych vám potom následně na tuto vaši ústní informaci formou písemné odpovědi.
Nevím, jestli ještě kolegu Bendla... který tady není, takže jeho přihláška propadá.
Vážený pane předsedo vlády, na Ministerstvu zahraničních věcí existuje již několik let registrační systém pro podání žádosti o pobytová oprávnění v České republice. Na webových stránkách ministerstva se píše, že žádost bude podána na velvyslanectví České republiky samostatně na základě vaší registrace. Doporučujeme provést registraci samostatně bez zprostředkování cizí osobou. Potvrzení termínu pro podání žádosti bude zasláno na kontaktní emailovou adresu, kterou uvedete ve formuláři. Poté je nutné pomocí potvrzovacího číselného kódu zaslaného emailem svoje zadání ihned potvrdit. Podle mých informací není možné se do toho systému regulérně přihlásit. Systém je údajně spouštěn na pár minut denně, náhodně a všechny registrace vychytají robotické servery. Samozřejmě všechno bez dokladů. Kde jsou příslušné servery tohoto systému, zda v České republice nebo přímo na zahraničních konzulátech, nebo jinde? Kdo má nad tímto systémem přímou kontrolu a dozorové pravomoci? Pokud odpovědi přímo neznáte, tak prosím o zaslání písemné odpovědi.
Raději písemně, protože ta odpověď by nemohla být časově dokončena.
Součástí kulturního dědictví podporovanou z výše uvedených programů jsou i historické hudební nástroje. V loňském roce zřídilo Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním muzeem, Českým muzeem hudby a Národním památkovým ústavem metodické centrum dokumentace konzervování a restaurování hudebních nástrojů a podpořilo jeho činnost i finančně. Toto metodické centrum je určeno na podporu všech vlastníků historických hudebních nástrojů na celostátní úrovni i v regionech. A co se týká pracovníků, kteří se touto péčí zabývají, tak mohu říci, že podle informací, které z našich příspěvkových organizací mám, jsou to lidé odborně na výši, kteří jsou specialisty na problematiku, kterou se zabývají.
Děkuji za slovo. Jestli skutečně jste si jist, pane ministře, že ve vašich poradních orgánech tito odborníci jsou. Je to opravdu veliká specializace a ta si myslím, z mého pohledu, když se na to podívám, tam chybí.
Plně souhlasím s paní kolegyní Novákovou. Je to skutečně široké spektrum činnosti, kterou naše příspěvkové organizace, kterých máme celkem 29, provádějí, od té klasické památkové péče až po specializovaná pracoviště. A jedním z nich je právě ono v loňském roce zřízené Metodické centrum dokumentace, konzervování a restaurování hudebních nástrojů. České muzeum hudby patří pod Národní muzeum, ale je to specializované pracoviště, které se právě zabývá především otázkou tohoto kulturního dědictví - hudebního. Nicméně všechno to zapadá do té široké oblasti péče o kulturní dědictví a je třeba k tomu přistupovat velmi citlivě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám k vám takový dotaz, který samozřejmě hýbe Českou republikou. Ke mně do kanceláře v regionu chodí nejenom běžní občané, voliči, spolustraníci, ale i další lidé a ptají se na věc, která podle mě je v dnešní době asi nejzásadnější. Zajímá je, pokud navržená řešení nefungují, jak můžeme situaci řešit jinak. A také nás zajímá, co navrhuje naše vláda, potažmo Ministerstvo vnitra.
Prosím, pane ministře, jak to vyřešíte?
My jsme se bohužel nedostali ke slovu přes přehršli technických otázek. Je stále stejný už několik měsíců. A bohužel jsme před těmi několika měsíci nebyli schopni nalézt shodu v rámci evropských států a teď se snad zdá, že se blýská na lepší časy, protože to, co říká Česká republika už minimálně osm měsíců, začínají konečně akcentovat i některé jiné evropské státy, ty rozhodující. My se asi nedočkáme toho, že by oni někdy řekli: Češi měli pravdu nebo Slováci měli pravdu. Ale to je ve své podstatě jedno. Řešení je jednoduché. Znovu se vracím, a říkal jsem to mnohokrát už v minulosti, po útocích ve Francii na reakci Charlie Hebdo se sešli zástupci velkých evropských států a Spojených států a výsledkem toho bylo jednoznačné poselství - aby si Evropa lépe chránila svoji vnější hranici. Od té doby jsme se snad posunuli k tomu, že Evropská komise konečně vyhodnotila, že Řecko si svoji roli a funkci neplní a že je potřeba s Řeckem začít velice důrazný dialog k tomu, aby došlo k nápravě. My jsme si, tak jak říká můj přítel a kolega slovenský ministr vnitra, postavili velký činžák s 28 byty a zapomněli jsme, že nemáme pod kontrolou klíče od hlavního vchodu. Jsme připraveni. Infrastruktura na hranicích s Rakouskem je popsána. Nacvičili jsme částečné uzavření hranice s Rakouskem a obnovu kontroly ve větším rozsahu, než je teď. To je ten nejhorší scénář z mého pohledu.
Další vystoupení s přednostním právem je pro pana předsedu Stanjuru a připraví se pan předseda Laudát.
Jsme v tomto volebním období - pane předsedo, zkuste bez těch poznámek, fakt to ruší toho, kdo mluví. Já to nijak nekritizuji, já jsem konstatoval fakt, a na tom se shodneme, že to pan ministr řekl. Jsme v tomto volebním období, tak já své vystoupení mám rozdělené do dvou částí. Ten problém není jednoduchý, v tom se s panem ministrem Ťokem bezesporu shodujeme. Vím, že program schválen nebude, to znamená, jestli přečtu nějaká navržená usnesení, vím, že se o nich dnes nebude hlasovat, ale to není důležité. My tu nabídku, kterou pak přednesu, myslíme vážně a je jedno, jestli k tomu přijmeme usnesení, nebo nepřijmeme. To není podstatné. Až po té analýze si dovolím krátký sumář svůj osobní a včas vás upozorním, že to už nejsou slova vládních politiků nebo oficiální materiály ať už vlády, nebo Ministerstva dopravy, ke kterým mám přístup. Nejsou to žádné tajné materiály, které bych někde podloudným způsobem získal. V únoru 2014 se rozhodla vláda, že zřídí pracovní skupinu nebo řídicí výbor, který má řešit novou podobu mýtného systému. Měl se zabývat podmínkami výběrového řízení na nového provozovatele a bylo deklarováno, že výběr technologie bude záležet na co nejefektivnějším využívání stávající technologie. Nyní mi dovolte, abych odcitoval pana premiéra. Ministr dopravy zanalyzoval odbornou kapacitu, kterou má k dispozici na Ministerstvu dopravy, a dospěl k závěru, že tato odborná kapacita mu neumožňuje, aby odpovědně výběr systému zvládl. To znamená, že je to stanovisko odborného ministra, vláda toto stanovisko odborného ministra respektovala. To znamená, že do konce letošního roku by měla být předložena příslušná dokumentace. Měli jsme dostatek prostoru zabývat se přípravou mýtného systému a zejména role projektového manažera, kde předpokládám, že v průběhu srpna dostaneme nabídky na základě výběrového řízení. Přihlášené firmy kritizují tendr na manažera kvůli formálním chybám i diskriminačním podmínkám. Pan premiér řekl po této schůzce: Je důležité, aby se stihlo řádné a transparentní výběrové řízení, tedy nás pan ministr ujistil, že nehrozí zpoždění. - Připomínám, ten termín byl březen 2015 na vypsání velkého tendru. - Očekávám, že nebude docházet ke zpoždění, zdůraznil pan premiér. Koalice, na což má plné právo, odmítla schválit program této schůze a schůze neproběhla. Cituji pouze vyjádření vládních politiků.
Vaše otázka je proto trochu nepřesně formulovaná. Připomenu, že jej vydal navzdory obsáhlým námitkám téměř 20 organizací, orgánů státní správy, vědců a lékařů. Jak jsem si ověřil, podnět lze nalézt na webových stránkách spolku KOPAC.
Nepřipadá vám, že za poslední dobu registrujeme takovýchto případů vměšování se do vnitřních záležitostí naší suverénní země stále více a více a česká vláda je k nim vždy až nepřijatelně benevolentní? Přecházením či pouze formálními odsudky takovýchto věcí, jako jsou maďarské útoky na Benešovy dekrety, dnes nově pokusy o zásahy do řešení vnitřních problémů a dalších záležitostí naší země, poskytujete české veřejnosti pouze medvědí službu. Ale tímto způsobem přímého vměšování cizích velvyslanců prosím opravdu nikoliv.
Poprosím pana ministra.
Dále potom jsou rovněž povinny nevměšovat se do vnitřních záležitostí tohoto státu. Je to pro mě i téma samozřejmě pro eventuální jednání s druhou stranou.
Děkuji za slovo pane místopředsedo. Děkuji za pozornost.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, tohle je skutečně komplikovaný problém. Dovolte mi, abych vás velmi stručně seznámil se stávající situací. Za prvé bych chtěl říci, že Česká republika je taky v unikátním postavení, protože žádná jiná Evropská země nemá tak staré EIA, jako má Česká republika, čili nám bylo opakovaně ze strany Evropské komise sděleno, že tohle je úplně unikátní případ. Druhý interní problém, který máme a který tu situaci ještě komplikuje, je fakt, že Česká republika v posledních cirka deseti letech neměla náš zákon o posuzování vlivu na životní prostředí harmonizovaný s evropskými pravidly a k té harmonizaci došlo až v loňském roce. Předpokládám, že budu to téma diskutovat i na okraji Evropské rady, které se zúčastním v polovině února letošního roku v Bruselu. Bez uzavření kompromisní dohody nebo bez nového posouzení EIA bude velmi rizikové realizovat tyto dopravní projekty a bude velmi rizikové je realizovat i z národních zdrojů. Pro přípravu dalšího postupu je tedy klíčové, abychom přesně věděli, v jakém časovém horizontu jsme schopni těch 64 staveb rozestavět a postavit, to znamená, kde skutečně potřebujeme s Evropskou komisí kompromis, tak aby nebylo nutné otevírat ta dosavadní rozhodnutí, která byla přijata podle stavebního zákona a kde bude možné vydat tedy ověřující stanovisko ze strany českého Ministerstva životního prostředí. Cílem vlády je najít s Evropskou komisí takovou dohodu, která by nám umožnila u těch staveb ze seznamu 64 projektů, které jsou připraveny, využít letošní stavební sezonu, využít stavební sezonu příštího roku a při realizaci těchto projektu pokročit. To je základní cíl našeho jednání, které v Evropě vedeme. V tuto chvíli se vedlo na technické úřední úrovni. Předpokládám, že se nyní do jednání intenzivněji vloží ministr dopravy a ministr životního prostředí, a následně jsem samozřejmě připraven jako předseda vlády jednat na vrcholné úrovni v rámci Evropské komise, abychom přijatelné řešení pro Českou republiku našli a abychom co nejvíce z těch 64 staveb mohli v příštích letech konečně realizovat.
Děkuji, pane premiére.
Pane premiére, velmi děkuji za odpověď. Než otázku, spíše poznámku, že se této věci věnujeme i v Poslanecké sněmovně. Já vnímám tuto věc natolik závažně, že tento týden jsem jménem výboru pro životní prostředí obeslal dopisem eurokomisaře pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybářství pana Karmena Vellu, aby zvážil další postup Evropské komise i s ohledem na to, že zdržení infrastrukturních staveb v České republice bude mít negativní dopad na kvalitu ovzduší, například.
Děkuji. Pan premiér se chystá na doplnění odpovědi.
Tam tedy skutečně můžeme potvrdit, že bohužel ke zlepšení životního prostředí v těchto lokalitách nedošlo, a naším cílem je postavit tyto silnice a v důsledku těchto staveb zlepšit životní prostředí možná desítek tisíc lidí, kteří dneska žijí v té situaci obrovské zátěže z hlediska tranzitní, zejména kamionové dopravy.
Šaškárna to je. Takže ta jedna studie z PDF šla do Wordu, a tím se stalo, že je tam o jednu stranu více. Jedna strana je tam míň. Nebo víc, nevím, to je úplně jedno, alespoň pro mě. Takže prosím vás, debatujte k tomu, debatujte k podvodům na daních a řekněte lidem, proč jste neudělal nic jako ministr financí pro výběr daní. Takže jedna stránka, to je skandální, skutečně. A znovu vás vyzývám, přijďte na Ministerstvo financí, my se vám budeme věnovat týden, dva týdny, měsíc, pokud to bude o něčem. Ale zatím je to o ničem!
Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová, po ní se připraví pan poslanec Korte. A požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení, abychom rozuměli, co se zde říká. Prosím.
Říkal jste - ne příště, dnes, tady na ty kamery, ne na ministerstvu, tady na ty kamery. Takže jestli byste mohl v krátkosti, to nezdrží celé projednávání, zodpovědět.
Nyní pan poslanec Korte, připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou.
Pane ministře, vy jste označil jednání Poslanecké sněmovny za šaškárnu. Vy reagujete zlobně na každou otázku, kterou dostanete. Uvědomte si, že jste ministr vlády České republiky. Pane ministře, buďte tak laskav a přečtěte si už konečně jednou Ústavu České republiky!
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, připraví se pan poslanec Hájek.
Děkuji za slovo. To za prvé. Proto budeme chodit sem a nebudeme chodit na Ministerstvo financí.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek a připraví se pan poslanec Kalousek.
Vážený pane předsedající. Hluboce se mě dotkla slova pana Kalouska, který nazval občany se slovenskou národností, že jsou migranti. Žádnými imigranty nejsou.
Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek a po něm ministr financí Andrej Babiš s faktickou poznámkou.
- pana předsedajícího. Vaše paní imigrantem není, pan Andrej Babiš imigrantem je a je to jedno. Faktem je, že někteří imigranti jsou této zemi velmi nebezpeční, konkrétně pan ministr Babiš říká, že je tu nechce. Někteří imigranti jsou této zemi prospěšní. Ale k tomu, co vy jste odmítli opravit, ta prosím vás jeden příklad za všechny. Prosím o vaše kalkulačky či tužky. Tam není jeden součet správně! A to je studie, z které vychází návrh zákona, který vy tady chcete prohlasovat. A vy fakt nechcete, aby alespoň ta studie byla uvedena do souladu s aritmetickými počty, když už ji ten člověk neumí uvést do souladu se zásadami českého jazyka?
Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš a připraví se pan poslanec Jandák.
Já jsem nemluvil o všech poslancích. To je ta šaškárna. Vy tady vystupujete a mluvíte o hrozných, skandálních věcech. No, to je hrozný ale. BDO to špatně spočítalo. To není naše firma, byla vybrána kolegy. Všechno děláte proti tomu zákonu. Tak prosím vás, co se mě ptáte? A zkuste se zeptat, na co jsou studie. Ano, studie je to. Nějaký odhad to je. Protože já jako ministr financí, který má 25 tisíc zaměstnanců, nemůžu všechno vědět.
Děti takové pohádky znají, děti je mají rády. Pro mě by filmaři mohli točit jenom filmy se šťastnými konci. To je pro mě velmi závažné téma. Všichni máme o tom povědomí. To znamená, že každý pátý člověk z nás se rozhodl postarat se sám o sebe. Nechci analyzovat, kdo z vás s tím má zkušenosti, kdo má zkušenosti jenom se zaměstnaneckým poměrem, ale postarat se sám o sebe je věc velmi, velmi obtížná. Dokonce musíte být připraven na to, že nebudete mít dovolenou. Tam máte své jistoty.
Nyní prosím pana poslance Plíška a připraví se pan poslanec Farský.
Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod svého vystoupení navrhnout vrácení uvedeného návrhu zákona zpět do druhého čtení. Tento svůj návrh nyní chci odůvodnit. Je to hlavně z důvodu, že doteď předkladatel nezareagoval na moje zásadní výhrady, které spočívaly v tom, že podle mého názoru tento zákon je v řadě pasáží v rozporu s právem Evropské unie a je protiústavní. Tento návrh, jak víme, zavádí řadu výjimek. Na některé subjekty se má vztahovat dříve, na některé později, na některé ještě později. A já se divím, že i přes toto upozornění Legislativní rady vlády mohl být tento návrh předložen. Jedná se podle mého názoru o legislativní selhání, kdy vláda vědomě prosazuje diskriminační normu omezující volnou hospodářskou soutěž. Další moje zásadní výhrada se týká slučitelnosti s Ústavou České republiky. Ta stanoví, že povinnosti lze subjektům ukládat pouze na základě zákona.
Zagonguji, protože jsem požádal kolegy, aby jiné diskuse přenesli do předsálí. Prosím nepokřikujte po sobě! Já si zjednám návrhy tak, aby byly hlasovatelné. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. O návrhu, který předložil pan poslanec František Laudát, to znamená na přerušení této schůze do 29. ledna letošního roku - pan kolega Laudát mě poslouchá. Mezi 10. a 12. hodinou se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Takže nejdřív procedurálně odhlasujeme, jestli přijímáme námitku proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování, jak požaduje předseda klubu ODS. Hlasujeme bez rozpravy. Kdo je proti? Námitka byla přijata, budeme tedy hlasovat o tom přerušení ještě jednou. Kdo je proti? Návrh opět nebyl přijat. Pokračujeme.
A úředník to nedal, tak dostal sodu a bude to za chvíli i úředník. A není to povinnost! Takže vy mě buzerujete! Tak jak jste mě buzeroval s mým příjmem - pět dopisů, kolik beru, proč beru. Všechno jsem vám zdůvodnil. Zakázka BDO vznikla jako veřejná zakázka malého rozsahu s cenou 199 tis. bez DPH.